Takže tolik můj návrh a dovolím si vás požádat o jeho podporu.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, máte slovo.
To bylo tématem prvního čtení, ve kterém jsem také vystoupil. Je to příběh rozpočtu, který zvyšuje provozní výdaje organizačních složek státu. Je to příběh rozpočtu, který snižuje kapitálové výdaje, snižuje investice. Z těchto důvodů nemohu takový rozpočet podpořit. Tehdejší ministr financí to možná nepodpořil, ale nedržel hladovku , aby takovéto masivní navýšení nemohlo nastat, protože to byl velký direkt pro státní rozpočet. Ale teď k té kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.
Už jsme tím nezatěžovali a nezatěžujeme zemědělský sektor, což je dobrý trend a je potřeba ho podpořit a říct, že takhle je to správně
Předseda klubu po přestávce.
Děkuji za pochopení a trpělivost, opravdu budu jenom velmi krátký. Pan poslanec Bendl si stěžoval na to, že zde není ministr zemědělství, aby slyšel tyto námitky. Já mu chci oponovat a říct mu, že se tím nemusí trápit. Junior ministr zemědělství tady opravdu není, ale senior ministr zemědělství je přítomen. Celá agrární veřejnost ví, že pan ministr Jurečka udělá pouze to, co mu dovolí Faltýnek a Babiš, a ti jsou tady oba.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vyhlašuji polední přestávku.
Protipožární izolace zásobníků LPG. Rekonstrukce skladovacích nádrží včetně realizace havarijních jímek. Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin. A ještě asi pět dalších.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi, již hezké odpoledne, a budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z úst představitelů vládnoucí koalice neustále slýcháme, jak se vládě daří investovat, snižovat zbytečné výdaje a efektivně podporovat růst ekonomiky. Občan by tak při mediálních výstupech pana ministra financí mohl nabýt dojmu, že je vše v pořádku a naše země kráčí správným směrem. Ovšem již v důvodové zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu se dočteme, a nyní cituji, že se Česká republika závažným způsobem odchýlí od cesty ke zhruba vyrovnanému hospodaření. Kde je tedy pravda? Odpověď je jednoduchá. Naše situace má k idylce daleko a líbivá mediální prohlášení jsou pouze pověstným mazáním medu kolem úst. A tomu odpovídá i situace v resortu školství, vědy a výzkumu, o kterém chci mluvit. Celkové výdaje kapitoly 333 pro rok 2015 jsou naplánovány o téměř miliardu a půl nižší oproti stejnému plánu na rok letošní. Co je horší, klesá tempem dokonce rychlejším, než sama vláda očekávala. Současný návrh je o čtyři setiny nižší. V roce 2016 proto můžeme reálně očekávat, že objem výdajů na vzdělávání nedosáhne ani 3 % HDP a v roce 2017 zřejmě pak při obdobném trendu již bude hluboko pod touto hranicí. Naopak. Oproti roku 2013, jak jsme tady již slyšeli, je to významný pokles. Nevím tedy, zda přes silná slova, a připusťme, i určitou snahu, by raději vláda neměla přiznat, že věda a výzkum zatím mezi její priority prostě nepatří. Mírný úsměv nad situací ve vědě a výzkumu však zcela zmizí při pohledu na plánovaný rozpočet pro vysoké školství. Sestupná tendence ve výdajích má daleko ke slibované podpoře vzdělání a vysokého školství. Připomínám základní ekonomickou poučku, že na globálním trhu lze uspět pouze novými technologiemi a úsporami ve výrobě na jedné straně nebo levnou pracovní silou na straně druhé. Obávám se, že současná vláda raději volí druhou cestu. Kde chce vláda tyto peníze ušetřit? Ministerstvo deklaruje úsporu zejména v omezení podpory stávajícího programu mezinárodní spolupráce Erasmus. Program, který každý rok umožňuje tisícům studentů vycestovat na studijní pobyt do zahraničí, má být omezen. S tímto postojem rozhodně nemohu souhlasit. Obzvláště v dnešním globalizovaném světě, kdy zahraniční zkušenosti jsou již téměř nutností, by mělo být prioritou vlády zahraniční studijní pobyty podporovat, a ne je omezovat. Byť se potom jedná o částku relativně malou, nemohu souhlasit ani se zachováním dotací pro soukromé vysoké školy, zejména pak s dotacemi na ubytovací a sociální stipendia. Proč by měl student, který dobrovolně zvolil nákladnější formu studia, dostávat sociální stipendium od státu? Částečně bych tomu rozuměl v případě, že by soukromé vysoké školy byly kvalitnější než ty státem financované a stát by chtěl alespoň nějakou formou podpořit sociálně znevýhodněné studenty v úsilí za kvalitnějším vzděláním. Určitě nelze nic namítat, že v některých zejména humanistických oborech máme vysokoškolských studentů až příliš mnoho.
Nejhorší je, když se vypíše dotační titul, a pak se zjistí, že na ten dotační titul je vyčleněno málo finančních prostředků. Děkuji za pozornost.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji za slovo. Rozpočet kapitoly Ministerstva životního prostředí vypadá na první pohled velmi úsporně. V tomto případě životní prostředí patří mezi ty resorty, kde není na to rozpočtováno nic. To jsou poměrně malé projekty, které mohou být ovšem velmi užitečné pro občany a jejichž realizace není tak náročná. Stejný problém nastane, pokud by přece jenom vláda dokončila například jednání o operačním programu Životní prostředí a bylo by potřeba vynakládat prostředky na kofinancování. A nakonec, kdyby opravdu došlo k vyhlašování výzev a jejich realizaci, z jakých prostředků budou financovány náklady na jejich administraci? Myslím, že v případě tak důležitého programu, jako je operační program Životní prostředí, není možné říci, tak jak odpověděl pan náměstek ministra financí Ing. Jak už jsem řekl, týká se to i dalších resortů. Dalším neřešeným problémem resortu životního prostředí je požadavek na navýšení výdajů kapitoly o výdaje, které souvisejí s příjmem za emisní povolenky. I zde to žádá nějakou systémovou změnu tak, aby například program zelená úsporám, který je právě z příjmů za emisní povolenky, z jejich aukcí, realizován, mohl být financován.
Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Zahajuji v tuto chvíli hlasování o procedurálním návrhu kolegyně Černochové na přerušení schůze do přítomnosti všech členů vlády. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím k mikrofonu pana poslance Kolovratníka. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Co se týká železnice, máme ambiciózní plány a chystáme ve velmi krátké době rozjet přípravu vysokorychlostních spojení, vysokorychlostních železnic. Tak prosím neříkejte, že vláda nestaví dopravní infrastrukturu a že neplánuje žádné investice do dopravy. To opravdu není pravda.
Ale ještě tentýž rok... Tam se rodí ti úředníci na tom Úřadu vlády.
Děkuji za dodržení časového limitu.
Děkuji. Pan předseda Fiala má samozřejmě pravdu. Pane premiére, nikdy jsem si nemyslel, že bývalý ministr financí může argumentovat tak jako vy onou pokutou pro ProMoPro.
Nyní prosím pana poslance Laudáta.
Jenom technicky to, co už tady řekl pan předseda Kalousek.
Děkuji a nyní prosím s faktickou, zatím poslední, pan premiér.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se určitě rád nechám poučit jak panem poslancem Kalouskem, tak panem ministrem financí Babišem, jakým způsobem tu situaci má Úřad vlády vyřešit.
Myslím si, že to je teď v současné době to nejúčelnější a nejsmysluplnější, co může udělat. Takže pokud jde o matku, ta by takovou žádost předat nemohla. V prvé řadě z toho důvodu, že ústředním orgánem péče o děti, pod který spadá orgán sociálně-právní ochrany dětí Barnevern, je v Norsku Ministerstvo pro děti, rovné příležitosti a sociální začleňování. Já už jsem se k tomu opakovaně vyjadřovala za resort spravedlnosti na půdě Poslanecké sněmovny v rámci písemných interpelací, v rozhovorech s poslanci. Uděláme všechno pro to, abychom využili právních možností. Ty jsou omezené, nicméně Ministerstvo spravedlnosti je k dispozici pro podporu, součinnost, informaci, která bude podána na patřičné úrovni a v tom maximálním rozsahu i příbuzným paní Evy Michalákové.
V žádném případě nechci tuto kauzu hrotit politicky ani mezi jednotlivými stranami, které jsou zastoupeny v této Poslanecké sněmovně, ani mezi vládou bývalou a minulou. Takže to je ten důvod, proč některé věci probíhaly v Norsku v té době takto. Takže to je můj postoj k této věci. Pokud tady zaznělo: možnosti právní pomoci v České republice členům rodiny zdarma - ano. A další: proč matka nevyužije v Norsku právní pomoc zdarma. Proto jsme založili účet a sbírku na pomoc paní Michalákové, aby si mohla zaplatit kvalitní právní pomoc, kvalitní advokátku, která je schopna a ochotna jít i ve svém sporu proti norskému Barnevernu. Mohu vás ujistit, že takové spory jsou velmi závažné, velmi složité a velmi obtížné. Již jsem se toho dotkla při svém úvodním komentáři. Matka může znovu požádat o novou žalobu, ale od dubna letošního roku. Jenže proč tak dosud neučinila? V čem taková žaloba vlastně spočívá? Rozhodnutí se však nemůže zrušit, pokud si dítě vytvořilo takový vztah k lidem a prostředí, kde se nachází, že by přemístění dítěte mohlo dítěti způsobit závažné problémy. Před zrušením rozhodnutí mají pěstouni dítěte právo se vyjádřit. Takže to je ten důvod, proč doposud nepodala žalobu v Norsku. Protože neměla k dispozici rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Já uznávám, že tato vláda koná hodně činností, ale my chceme hlavně výsledek. Také panu premiérovi, jak jsme byli informováni, za jeho činnost. Také paní veřejné ochránkyni práv. Tady bych chtěla upozornit, že veřejný ochránce práv ještě před paní Šabatovou, pan Varvařovský, také v této věci intervenoval, a dokonce doložil pro naše potřeby rozhodnutí Evropského soudu v kauze Kutzner z roku 2002, kde je stanoveno a psáno, že pěstounská péče v žádném případě, a to ani v případě, že tam dítě již je plně integrováno, nesmí nahradit péči biologických rodičů.
Dobré odpoledne. Připomenu pár věcí z historie. Odborový svaz pracovníků obchodu předložil tento návrh zákona, ale bohužel neúspěšně. Nebylo to z důvodu, že by nebyli znalí politického prostředí, ale mysleli si, že je to správná věc. Velmi je poškodila kampaň v médiích, a to především kampaň Rádia Impuls, které po celý den vysílalo anketu na téma "Co říkají posluchači na uzavření provozních jednotek v neděli?". V zákoně přitom nebyla ani zmínka o uzavření provozních jednotek v neděli. Já s tím nesouhlasím a myslím, že by se to mělo vztahovat na všechny svátky. Svátek je přeci významný den pro naši zem. Nebo se pletu? Měli bychom přeci naše děti učit, že svátek, jak už jsem řekla, je významný den, že bychom se měli zastavit, vzpomenout a uctít státní svátek. Pro nás všechny jsou nejdůležitější vánoční svátky. Domnívám se, že 25. a 26. prosince mají být rodiny pohromadě, a ne kroužit s nákupními košíky v obchodních centrech. Kdyby záleželo na mně, šla bych ještě dál. Zákon bych rozšířila i o uzavření obchodů i ve dny pracovního klidu, tedy v neděli. Pokud budeme vycházet z toho, že neděle je od slova nedělat, pak se má odpočívat, a platí to i pro pracovníky obchodu. Možná někdo bude napadat můj postoj za to, že bráním volnosti obchodu, že dojde k poklesu tržeb. Já si to nemyslím. Selským rozumem - zákazník má stále jen jednu peněženku a má jen jeden objem peněz, který může v obchodě utratit. Poukázání na to, že zaměstnanci nedostanou příplatky za svátky a dny pracovního klidu, a proto rádi chodí v neděli do práce, je vrchol drzosti a neúcty vůči těmto zaměstnancům! A uvedu příklad: Pokud jako podnikatelka zkrátím o jeden den otevírací dobu, a přesto budu mít pořád stejné tržby, mohu o ušetřené peníze zaměstnancům navýšit plat. Připomínám, že v obchodě jsou mzdy tak nízké, že často nestačí zaměstnancům na pokrytí základních životních potřeb, a na druhé straně čteme o nehorázných ziscích jednotlivých obchodních řetězců. V tuto chvíli se musím zastat zaměstnanců v obchodě. Jsou to především ženy, matky, manželky a mají své rodiny. Vraťme proto do naší společnosti úctu ke svátkům, dnům klidu a těmto lidem dopřejme prožívat společný život s jejich rodinami. Proto bych vás požádala, abyste podpořili tento zákon a propustili do druhého čtení.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Než přijde další řádně přihlášený pan poslanec František Laudát, tak tu mám tři faktické poznámky.
Zapomnělo se na řadu dalších a dalších profesí, které nám zajišťují ty klidné dny. Dokonce já na Štědrý den vždycky smutně hledím na autobus, který projíždí naší ulicí, kde sedí řidič a maximálně jeden člověk. Osobně si myslím, že to v obchodech funguje stejně jako v nemocnicích. Jsou lidé, kteří si tuto profesi vybrali. Jsou lidé, kteří u nás v nemocnici v tyto dny slouží. Já se domnívám, že kdyby toto nechtěli, tak oni sloužit nemusí, k tomu zákony již máme, že je k tomu nikdo nemůže nutit, to se na mě nezlobte. Na druhé straně, jak zde zaznělo i od některých předřečníků, já jsem rád, když je někdo nebude obtěžovat tím, že do těch obchodů prostě nebude chodit. Pak je samozřejmě zavřou dál. Neomezuji vaši diskusi, ale rád bych šel též domů.
Děkuji panu poslanci Koskubovi.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pan kolega Koskuba mi vzal část mého příspěvku přímo z úst, jak se říká i lidově jinak. Tak s tím já teda nemůžu nikdy souhlasit, protože regulace přece, to je vysoce politická záležitost, a regulujeme tady jenom část segmentu trhu. Možná někdy to tady tak bylo, nicméně já to vidím jinak. To, že jsou obory, které musí pracovat o víkendech, o svátcích, to je jasné. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Prostě klasická salámová metoda. A to si myslím, že tudy vede cesta.
Děkuji panu poslanci Adamcovi.
Pane předsedo, máte něco? Nemá zájem vystoupit k usnesení Senátu, v tom případě požádám pana senátora Táborského, aby v otevřené rozpravě vystoupil jako první a vyjádřil se k usnesení Senátu. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 84, z přítomných 164 pro 162, proti nikdo, návrh byl přijat. Tím je
Děkuji, pane předsedající. Při projednávání v Senátu došlo k vrácení Poslanecké sněmovně tím, že Senát navrhl dva pozměňovací návrhy.
Jedná se o přechodné ustanovení týkající se seznamu auditorů a asistentů auditora vedeného Komorou auditorů České republiky, který se formálně nahrazuje rejstříkem. Účelem tohoto přechodného ustanovení je zajištění návaznosti těchto záznamů na novou právní úpravu.
Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. Nyní pan zpravodaj Jaroslav Klaška, který se vyjádří za rozpočtový výbor k usnesení Senátu. Prosím, pane zpravodaji.
Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, já se připojuji ke stanovisku pana ministra financí.
Otevírám rozpravu. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Děkuji. Pokud nejsou přihlášky, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan senátor? Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, Senátem vám byl vrácen návrh zákona, kterým se navrhuje novelizace zákona o investičních společnostech a investičních fondech a některých dalších zákonů na úseku kapitálového trhu. Hlavním cílem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na tyto změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dalším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi, co se týče terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačný výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy. Návrh zákona byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy, jimiž dochází ke zpřesnění normativního textu z hlediska jeho srozumitelnosti.
Otevírám tím pádem rozpravu. Paní senátorka si přeje vystoupit? Je tomu tak.
Děkuji. Pozměňovací návrh, který schválil Senát, obsahuje pouze legislativně technické úpravy, které vygenerovala legislativa Senátu. Není tam vůbec nic sporného a věcně se nic nemění.
Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není. Děkuji paní senátorce, pokud ovšem nezůstává. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Děkuji, pane předsedo.